Z tohoto důvodu jsem taky přesvědčen, že slova pana ministra Stropnického nejsou úplně adekvátní. My jsme jediné vážné jednání v podstatě měli o tom, co chceme doplnit v programovém prohlášení vlády. Také bych si dovolil říct, že KDU-ČSL tam spousta věcí chybí. Chybí tam skutečná prorodinná opatření, chybí tam věci, které se týkají bezpečnosti, týkají se dalších možností. Myslím, že to je normální, že to je standardní. A vyberete si buď ano, nebo ne. A já se znovu vracím k věcem, které tady zazněly. Respektive, vždyť podporu nemáte. Tady měla být dávno vyjednaná většinová vláda a dávno už tady měla fungovat, tak jako to bylo před čtyřmi lety. A ještě mi dovolte, abych znovu vyzval ministry, kteří tady byli osloveni s dotazy, aby na ně odpověděli, protože vláda se zodpovídá Sněmovně. A jestliže ignorujete dotazy, které na vás tady padly, tak je to neúcta a pohrdání Poslaneckou sněmovnou!
Tehdy měla aktiva asi miliardu korun a on tam působil jako státní manažer. Takže ze státního manažera státní firmy se stal vlastník.
Nyní s faktickou poznámkou Pavel Kováčik. Prosím, vaše dvě minuty.
Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, kdyby to nebyla tak vážná situace, tak řeknu, že se královsky bavím. Občané na to koukají, já bych nešel, ale prostě mi chodí zprávy. Třeba například s KDU-ČSL by se mohlo jednat o vládním angažmá.
Myslím, že na nováčky má být přísnost v každém oboru lidské činnosti, na poslanecké, takže minule jsem čekal na své slovo čtyři hodiny, tentokrát 140 hodin. To už není legrace. Ale k meritu věci. Jediné, co mají společného, je jasný výsledek. Protože jak vydání obou poslanců si přejí úplně všichni, tak nedůvěru této vládě si také přejí úplně všichni včetně předkladatelů. U vydání je to jasné. Chce to celá opozice, protože se jedná o velký problém. Vydání chce logicky i pan Babiš, protože pokud se cítí nevinný, chce se očistit a pak si to případně s těmi, co mu to zavařili, vyřídit. To je také jasné. Co se vlastně stalo? Je zcela jasné, že dotace určená pro malý podnik nebo pro malé podniky skončila v Agrofertu. Jak tohle všechno zlo řeší vládní program? Všichni jsou ve shodě, protože i sama vláda důvěru nechce. Čili to je věc, která v našem demokratickém systému se prostě odehrává. Ale ty strany prostě musí mít snahu vládnout. Možná se těší na mocenský pakt Drahoš - Babiš, to nedokážu posoudit, ale já prostě důvodu nerozumím. Protože v tomto vládním prohlášení si každý něco najde, a tak je i psáno. Myslím, že všichni čekají na to, že nebude přijato. Takže to je to martyrium, které tady dneska budeme sledovat.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen do diskuse pan poslanec Jakub Michálek. Další na řadě je tedy pan poslanec Ferjenčík.
Takže pane premiére, jak se toto z toho dokumentu ztratilo?
Já vám děkuji, pane poslanče, za stručný příspěvek. Další vystoupí se svým projevem pan poslanec Jan Bartošek.
A co se týká toho NKÚ, tak to teď fakt netuším, ale já můžu jenom potvrdit, že my určitě vás podpoříme. A pokud to tam vypadlo, tak se omlouvám. Také, samozřejmě. Registr smluv byl prosazen díky nám.
Já vám děkuji, pane premiére. Nyní tedy se svým projevem pan předseda Bartošek.
Děkuji, pane předsedo. Můj příspěvek bude krátký. Promluvím k panu premiérovi, jeho řečí, řečí byznysu, a bude se to týkat programového prohlášení vlády. Pane premiére, jako vrcholový byznysmen si musíte být vědom, že s tímto plánem prostě před správní radou nemůžete uspět.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Válka. Pokud nebude žádný další přihlášený, budu mít ambici uzavřít rozpravu.
Nicméně trochu mě děsí, že se připravuje něco deset let. A my pořád ještě nevíme, co od toho chceme.
Protože nemám žádnou písemnou přihlášku, tak se ptám, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, takže mohu uzavřít rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Vaše závěrečné slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem velice rád, že jste vyslechli to, co senátní návrh zákona chtěl, aby bylo projednáno zde ve vaší Sněmovně. Někteří mají maximálně pozitivní, někteří maximálně negativní, někteří mají zkušenosti někde uprostřed.
Pane senátore, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Můžete pokračovat. Děkuji panu senátorovi Plačkovi. V rozpravě a od zpravodaje padl návrh na zamítnutí návrhu v prvním čtení. Já vás nejdřív všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájíme hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu v prvém čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a dnes vám bylo doručeno na lavice jeho usnesení č. 43 ze dne 23. ledna letošního roku.
Žádost Městského soudu v Praze obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. O této žádosti rozhodla Poslanecká sněmovna 5. února 2014 a vyslovila souhlas s vydáním poslance Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání.
Že prostě spoléhají na kolegialitu soudcovskou, kolegialitu státních zástupců, že se navzájem nebudou propírat, kdo odvádí kvalitní a nekvalitní práci? A zase je to o nás. Je to o nás, jaké zákony schvalujeme a jak se na to díváme a jak se snažíme tady tuto věc napravit. Protože už se to ukazuje jako velký problém, dlouhodobý problém. A teď mi opravdu vůbec nejde o ty případy nás tady ve Sněmovně, ale o ty desítky starostů a místostarostů a zástupců radnic, kteří jsou dnes a denně v tom, co bude zítra, co ten policista a jak. Pro mě jako dlouholetého zastupitele je obecně největší problém těch lidí, když jsem se s nimi bavil, ta nejistota. Bohužel jí neutečou. Byla doba, kdy jí utekli. Historie České republiky z před 20 lety, 25 lety zná ty případy, kdy to byly viditelně kriminální činy, a přesto díky imunitě tito lidé utekli zodpovědnosti doživotně. Budou tři roky s tím cejchem běhat po světě a nebudou mít šanci posunout ten případ k tomu zdárnému zakončení. A to jsou dvě možnosti. Soudy tak rozhodly. On se nakonec ani neodvolal, protože říkal, já beru tu podmínku, já chci mít hlavně klid, protože to, co jsem zažíval, to martyrium, to už nechci opakovat. A znovu říkám, nechci apelovat. Ale je tu šance, že to jsme schopni posunout vpřed. A zase apeluji na nepřítomného ministra spravedlnosti, že bych rád, aby si to vzal za své a řešil tyto případy a řešil to, co tady všichni asi cítíme, že je problém. Ale ten určitý pocit pachuti v ústech zůstane.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Zatím tedy nevidím žádnou další faktickou poznámku ani přihlášku do rozpravy.
Zaprvé v příběhu, který projednáváme teď, bylo teoreticky obviněno deset členů rady za kolektivní rozhodnutí, odsouzeni k trestům byli čtyři a státní zástupce si do žádného z těch osvobozujících rozsudků nepodal odvolání. To znamená, ti čtyři jsou tak nějak zřejmě vinnější než těch zbývajících šest. Zadruhé tady zaznívá hodně o vině, zavinění. Prosím pěkně, kolikrát jsme tady v minulosti hlasovali a za měsíc, za pět, za dva roky přijímali novelu, která nějaké naše rozhodnutí napravovala? A jenom díky tomu, že jsme kryti z hlasování úplnou imunitou, tak po nás ještě někteří státní zástupci neskočili. Prostě v politickém životě podle mého názoru nemá být trestáno jinými než politickými prostředky, prostředky trestního práva nemá být trestáno chybné rozhodnutí. Pokud tam není žádná další vina, obohacení, něco podobného, tak přece chybná rozhodnutí... Základní manažerská poučka říká: z deseti rozhodnutí je sedm správných a tři špatná. A je zbytečné ta tři kriminalizovat. Myslím, že tato Sněmovna také svým rozhodováním vysílá nějaké signály do společnosti, nějakým způsobem říká, co si myslí, říká to, co občas nemá odvahu říct ministr spravedlnosti a vláda: státní zastupitelství, chovejte se tak či onak. A my máme v tuto chvíli říct: pokládáme stíhání zastupitelů, kteří jsou teď náhodou členy Sněmovny a kteří jsou stíháni jenom za to, že nějak rozhodli, za špatné a chybné, a my nenecháme členy této Sněmovny za takové rozhodování v době výkonu jejich mandátu popotahovat. Je nepochybné, že pak se s tím budou muset holt vypořádat.
Nyní tady mám nějaké faktické poznámky z dřívějška, které bych teď mohl vypořádat. Chtěl bych se zeptat, jestli platí faktická poznámka pana poslance Plzáka? A pana poslance Výborného?
Já jsem se chtěl připojit k tomu, co už tady říkal kolega Feri. Také se nedomnívám, že by šlo o pouhou technicistní normu.
Já děkuji a nyní mám přihlášku do rozpravy pana poslance Bendy.
Tohle vůbec není žádná jednoduchá, triviální transpozice, jak je nám tady tak předkládáno. Ono to všechno tak poběží, nic se neděje, jenom se na tom tak tímto způsobem dohodla Evropa. Podle mých informací to zdaleka nejsou všechny. Druhý problém ale, který pokládám za mnohem zásadnější. Tato směrnice má ulehčit jednotlivým správním orgánům zemí, aby si navzájem informace poskytovaly, kdežto, tak jak to bohužel bývá mnohdy v českém prostředí, tady je tzv. transpozice této směrnice použita k něčemu ale úplně odlišnému. Tady směřuje k tomu, aby správní orgány mohly začít od třetích osob zjišťovat informace, které zatím k dispozici nemají nebo u kterých není tak jednoduché, aby k nim dospěly, a to je obrovský rozdíl. A to se týká jak advokátní mlčenlivosti, tak bankovních tajemství, tak dalších věcí. Ale všechno to má sloužit proti těm nejzávažnějším trestným činům, které jsou páchány ať už v České republice, nebo na území Evropské unie. Rozumím tomu, že tyto informace můžeme a máme sdílet se správními orgány obdobné úrovně v jiných zemích. Ale ten pokus o transpozici, který zde probíhá, alespoň tak jak já ho čtu, ale jak jsem na něj upozorňován zvenčí, říká něco úplně jiného. A ten původní návrh dokonce byl tak, že je to pro běžnou správu daní, že dochází k tomuto prolamování. Dochází k prolamování pro každého správce daně. Já to pokládám za nesmírně nebezpečné. Myslím si, že se opravdu musíme zásadním způsobem zamyslet nad tím, jestli tato směrnice je transponovaná tak, jak se od nás chce, nebo jestli je to znovu jeden z pokusů klasických.
Ptám se, zda má někdo ještě nějaký návrh na změnu. Poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku prvního čtení zákonů. Otevírám bod
Děkuji, pane předsedo.
Já vás poprosím, skutečně už začal dnešní jednací den.
Řekla bych, že spíše naopak. To je naším cílem. Potýkáme se s vnitřním deficitem, který se pohybuje kolem částky 100 miliard korun, armádní technika je zaostalá, modernizace stagnuje, neexistuje výhled stabilního financování. Bohužel v uplynulých čtyřech letech se i přes relativní dostatek finančních prostředků nedařily potřebné akvizice a Ministerstvo obrany vykazovalo přebytky v řádech miliard korun každý rok, neboť chyběla odvaha ministra Stropnického k tomu investovat a realizovat potřebné zakázky. Mimochodem, kde je náš hrdina dnes? To však není argument pro to, abychom rozpočet obrany nenavyšovali a abychom nadále spoléhali na to, že obrana a bezpečnost naší země je samozřejmostí. Plánů na navyšování rozpočtu Ministerstva obrany zde bylo v minulosti mnoho.
Ano, je pravdou to, že to byly skutky, které se odehrály mimo výkon mandátu poslance, ale byl to výkon jejich politického mandátu v rámci zastupitelů. Tak já myslím, že toto konkrétní číslo také o něčem svědčí. Imunita u nás není doživotní, končí výkonem mandátu.
Děkuji panu poslanci Marku Výbornému.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, reakce na vystoupení kolegy, který byl přede mnou. První věc je - a já tedy nebudu hlasovat pro vydání pana Svobody, protože rozhodoval nějakým způsobem. Ale ten rozdíl je v tom, on rozhodoval o něčem. Minulý týden jsme řešili případ, kde vydali jsme, ti pánové ne že nic nepodepsali, o ničem nerozhodovali ani neměli šanci to ovlivnit. To je první rozdíl. A druhý rozdíl je v tom, že dneska, doufám, budeme rozhodovat věcně. Minulý týden to bylo jenom politické rozhodování.
Připraví se pan poslanec Jakub Michálek.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Mně se tady dneska vystupuje celkem špatně ve vztahu k té debatě, která tady byla minulý týden. Nicméně to určitě nějakým způsobem zvládnu a překonám. Má horečku přes 38, takže prosím omluvte jeho neúčast. Tak já se omlouvám. Omlouvám se. A pokud se týká pana kolegy Růžičky, tak to potom poprosím ještě jednou o vystoupení.
Nyní pan poslanec Jakub Michálek.
Děkuji za slovo. Zaznělo tady, že Opencard 2 je výsledek jakési protikorupční hysterie. Nikoliv za kupon. Jenom za to, že má tu kartičku a že mu bude přinášet úžasné výhody. Dostal ten případ jeden měsíc předem a pak zastupoval hned obžalobu u soudu. Já si myslím, že tohle je jeden velký historický omyl na půdě Poslanecké sněmovny. Možná že teď, když se na to díváme ze zpětného pohledu, tak samozřejmě je spousta času a ta věc už je vyřešená. Ty papírové kupony se nakonec vytiskly. A takhle zpětně se to hodnotí velice jednoduše. Takže já ten pohled nevydání chápu. Já osobně tedy budu hlasovat pro vydání, protože si myslím, že by to měl rozhodnout soud. To si myslím, že je zásadní dluh, a považoval jsem za základní slušnost, aby tady toto konstatování v souvislosti se žádostí o vydání pana poslance Svobody zaznělo.
Vážené dámy, vážení pánové, nejprve mi dovolte, abych zareagoval na stanovisko pana poslance Ferance, který řekl, že dnes budeme rozhodovat věcně, zatímco minulý týden jsme rozhodovali ryze politicky. Já mám za to, že naše rozhodování je vždycky politické. Uvedu nějaký primitivní příklad. Ti musí řešit nějakou konkrétní situaci, nesou svoji odpovědnost, kterou získali se svým mandátem, a velmi zhusta nemají šanci rozhodnout mezi ideálním a špatným, velmi často musejí rozhodovat mezi špatným a ještě horším v okamžiku, kdy minimalizují škody. Já bych opravdu velmi nerad, a ono to někdy i tak hrozí, aby při celé řadě případů, kdy musí obecní zastupitelé a svým způsobem i vláda, krajská zastupitelstva, kdy rozhodují ve sboru a dělají politické rozhodnutí, které už... v té situaci nemohou udělat nic jiného než minimalizovat škodu, ale nemohou té škodě úplně zabránit, tak aby nad nimi viselo memento státního zastupitelství "rozhodněte, jak chcete, ať rozhodnete jakkoliv, stejně vás čeká trestní stíhání". A to je vážná věc.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, logická dedukce toho, co jsem teď tady slyšel, je ta, že vydání poslanců Babiše a Faltýnka bylo politickým rozhodnutím.
To je potřeba zdůrazňovat pořád. To znamená, že to jakoby zdržíme. A pak jsem se informoval, a když jsem se informoval, tak mi na Městském soudu v Praze řekli "ano, to je normální". Tak já tedy nevím, jestli je to pro vás normální. A teď to volně přeložím.
Tyto stanice se dneska přidělují formou, řekněme, licencí ve složitém matematickém přepočtu podle výtěžnosti okresů, potřebnosti vozidel, kolik v roce přibude nebo ubude vozidel, se určují parametry. Já jsem vycházel z toho, že z každého zákona je nějaká výjimka, že zohlednit se dá, že se jedná o nějaký obecně přínosný prvek, který je možno uplatnit. Ale zjistil jsem, že v tom stávajícím zákoně ani v tom návrhu, který je před námi, žádná taková výjimka neexistuje. Dneska se bavíme o elektromobilech, což je úplně zvláštní situace. Teď se nebavím o provozních podmínkách, brzdy a tyto záležitosti, ale opravdu je to specifická forma vozidel, ty elektromobily, ale hlavně ta autonomní vozidla, že nejsme vůbec připraveni na to, že vozidla s částečným autonomním provozem jsme schopni kontrolovat. Vy si už dneska koupíte vozidlo, které za vás parkuje samo, ale stanice technické kontroly není schopna zkontrolovat, jestli to parkování samo opravdu funguje tak, jak by fungovat mělo. To je další oblast, ke které bych se chtěl v rámci tady tohoto zaměřit. Tyto věci možná vyžadují i podrobnější náhled. A pevně věřím, že v dalších čteních se nám podaří tento zákon úspěšně pronést Poslaneckou sněmovnou až do závěrečného schválení.
Já také děkuji. Než se posuneme, mám tady dvě omluvenky. Jsme v obecné rozpravě. Nemám faktické poznámky, nevidím další přihlášku do rozpravy v tuto chvíli, takže obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli budou závěrečná slova. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat.